To byl pan poslanec Polčák. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Už pan Werich svého času říkal, že když si někdo s něčím neví rady, tak zřídí komisi, a pak ta komise začne volat po tom, že potřebuje budovu a prostory a další a další věci. Tady je dostatek kompetentních orgánů. Může si to svolat stejně tak výbor jako podvýbor. Já bych varoval před přílišným rozšiřováním funkcionářů a funkcí v Poslanecké sněmovně a nedoporučoval bych žádné další komise.
Někdy se holt i dobře míněné sliby nedají dodržet. Slíbil jsem, že naposledy - asi to není úplně možné - při svém minulém vystoupení. Z tohoto pohledu prosím pěkně vezměme rozum do hrsti. Ústava platí více než 20 let. V minulých volebních obdobích přicházela řada různých návrhů změn Ústavy. Jde o paritní zastoupení. Nepůjde o politickou rvačku, půjde skutečně o odbornou práci.
Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.
Já jsem chtěl jenom prostřednictvím vás, pane předsedo, panu kolegovi Kováčikovi říct, že přeci to je jenom na nás. Je to jenom na poslancích toho daného výboru, jakou váhu dají té které problematice, jestli ji budou delegovat do podvýboru, anebo se tím budou chtít zabývat sami. Pokud to pro ně bude důležité, nepotřebují k tomu žádnou komisi. Může předseda příslušného výboru svolat jednání na to které téma. Kdo se tomu bude chtít věnovat, bude se tomu věnovat.
Pan poslanec Kováčik, také zřejmě s faktickou poznámkou.
Věřte, je ta zkušenost tady. Možná my jako dinosauři v uvozovkách to vidíme trošku jakoby s většími starostmi nebo máme větší strach z toho, co se může všechno stát, ale pojďme se doopravdy vážně zabývat tím, že... Těch změn přicházejí desítky.
My se k hlasování dostaneme, jakmile skončí faktické poznámky a další přihlášky do rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Poprosím ty z vás, kteří tady něco navrhovali, aby to v podrobné rozpravě načetli.
Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout pana poslance Stanislava Grospiče.
Ano, dobře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji panu předsedovi. Jistě je souhlas obou klubů, čili budeme postupovat standardním způsobem.
Tak jak tady již bylo uvedeno, jedná se o několik okruhů, které jsou promítnuty do předložené novely. A dále se jedná o určité implementace z hlediska pilotního projektu Evropské unie, transpozice možné duplicity výkonu volebního práva při volbách do Evropského parlamentu.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které, konstatuji, nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Obecnou rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Návrh byl přijat. Dalším bodem je Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Druhým cílem je dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy. Jedná se o údaje, které jsou zcela nezbytné k ověření prohlášení o podpoře občanské iniciativy. Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo. S ohledem na cíle návrhu zákona, tedy sjednocení jeho terminologie a postupu s kontrolním řádem, který, jak jsem již uvedl, nabývá účinnosti 1. ledna 2014, a zajištění potřebných prostředků k posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy, přičemž občanské iniciativy jsou již organizovány, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu vláda navrhuje Poslanecké sněmovně vyslovit i s tímto návrhem zákona souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.
Pane předsedo, máte slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan Vladimír Koníček se stal zpravodajem pro prvé čtení.
Dobré odpoledne. Já ještě musím reagovat na vystoupení pana kolegy Bendla. Já tedy jsem z Benešova, nebo respektive z Vlašimi. A když jste končili vaši osmiletou krajskou vládu, tak ta benešovská nemocnice byla v totální ztrátě. Takže každý si udělal obrázek sám. A myslím, že i v té televizi to bylo zcela jasně ukázáno.
Já myslím, že ty diskuse, předpokládám, budou pokračovat. Musím reagovat asi, a zase jenom velmi stručně, na pana poslance Bendla. Samozřejmě jsem dneska neodpovídal, protože jsem úplně nepochopil, že ty jeho otázky jsou kvalifikované, a budu to muset přehodnotit, protože vzniká nový expert přes zdravotnictví. Budu to tak vnímat a jsem ochoten o tom diskutovat.
Já si tedy dovolím konstatovat, že jsme viděli, že tady máme několik zdravotnictví v České republice.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Tímto hlasování končím. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Je to chyba hlasovacího zařízení? Zahajuji znovu hlasování o návrhu na zkrácení lhůty projednávání předloženého návrhu na 30 dní. Proti? Tímto hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 27. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby, a to ve čtvrtek 28. listopadu tohoto roku. Náhradní karty se vydávají u stolku po mé levici. Omlouvají se následující poslanci: pan poslanec Běhounek Jiří bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Petera - zdravotní důvody. Žádám pana předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Marka Bendu, aby nás nyní seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.
Tímto dnem zanikl panu Sobotkovi poslanecký mandát a vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Josefu Kottovi. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás poprosím, dámy a pánové, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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 Vážený pane poslanče, blahopřeji vám.
Dovolte mi, abych pana poslance Josefa Kotta mezi námi uvítal a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? O omluvách jsem vás již informoval. Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2, jehož projednávání zahajuji. Návrh na změny ve složení orgánů Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Tak opět děkuji, opět dobré odpoledne. Mrzí mě, že dopoledne jsme nebyli úspěšní, že se nám to trochu zaseklo. Ten další bod, který mám pro vás připravený, je víceméně formální, ale musí a měl by projít plénem Poslanecké sněmovny. Věřím, že tady žádný zádrhel nebude, a za sebe se pokusím být co nejstručnější a nejrychlejší. Tento bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Informuji vás o tom, že se jedná o dvě rezignace. Zaprvé o rezignaci poslankyně Jaroslavy Jermanové z hnutí ANO 2011 na členství a funkci ověřovatelky volební komise Poslanecké sněmovny. Je to rezignace poslance Milana Chovance na členství v mandátovém a imunitním výboru Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Připomenu, že jednací řád nestanovuje způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom i v těchto dvou případech - jak jsem řekl, je to víceméně formalita - přistoupili také k hlasování veřejnému pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci obou poslanců, opakuji, kolegyně Jermanové a kolegy Chovance, a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nové členky volební komise a nového člena mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly jejich poslanecké kluby. Nyní prosím pana předsedu, aby otevřel rozpravu.
Ano, děkuji. Já tak činím a otevírám rozpravu. Společně bychom konstatovali rezignace a společně bychom zvolili. Je zde nějaká námitka proti tomuto postupu? Takže jsme konstatovali, že příslušní poslanci a poslankyně rezignovali. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já bych k této věci otevřel rozpravu. Pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Omlouvám se, my navrhujeme ještě v rámci našich míst tři změny. To znamená konkrétně: na místě 162 místo pana poslance Zahradníka pan poslanec Svoboda, na místě 163 místo pana poslance Pospíšila pan poslanec Zahradník a na místě 167 místo pana poslance Svobody pan poslanec Pospíšil. Děkuju a omlouvám se za komplikaci, že jsme to na poslední chvilku změnili.
V podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, také nemám žádnou přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu. Nyní bych tedy zahájil hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Ještě v rámci tohoto bodu? S přednostním právem dám prostor panu předsedovi Kalouskovi. Pane předsedo, říkal jste dvou hodin? Já se obávám, že to nebude úplně možné, protože zažitým pravidlem je, že každý poslanecký klub má bez hlasování právo na přestávku v délce dvou hodin. Vy máte již jednu hodinu vyčerpánu. Dobrá. Já tomu samozřejmě vyhovím, jenom abychom zjednodušili situaci, zeptám se, zda je zde připraven ještě nějaký jiný návrh na přestávku z jiného poslaneckého klubu, abychom případně příslušné přestávky spojili. Nikoho nevidím, dobrá. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I přesto byl tento výbor ustaven. Dál prosím.
Tak, už jsme v polovině.
Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Nyní ustavíme výbor pro sociální politiku.
Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I výbor pro sociální politiku byl ustaven. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Dále navrhujeme obsazení pro výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Stejný počet, tedy 21 členů, má také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. Tento výbor byl také ustaven.
Znovu připomenu, to jméno ze strany klubu bude navrženo na příští schůzi formou změny v orgánech Sněmovny.
Rozumím tomu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I tento výbor byl ustaven.
Jsme skoro ve finále.
Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Kolegyně a kolegové, děkuji vám za dostatek zdravého rozumu.
Děkuji, pane předsedo. Chci upozornit na to, že v minulém období to bylo vždy respektováno, téměř, samozřejmě až na výjimky, kdy jsme zaznamenali období, kdy zde seděl pouze člen vlády. Na druhou stranu já chci říci, že...
Děkuji.
Já doufám, že nebudeme schůzovat zbytečně. Celé to vystoupení je samozřejmě dohledatelné ve stenozáznamu. Děkuji, pane předsedo.
Mám za to, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Prosím o strpení. Pan poslanec Šincl má slovo. Prosím o klid, aby pan poslanec mohl sdělit Poslanecké sněmovně o co se jedná.
Mám námitku na hlasování.
Kdo je pro, abychom přijali námitku pana poslance Šincla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Polčáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí Nyní přečtu jednotlivé výbory a příslušné poslance, pouze upozorňuji, že u výborů, které byly svolány na středu, což je, pokud se nepletu, výbor rozpočtový, tak tam bude muset být ta věc upravena a mám již avizováno vystoupení pana poslance Votavy. Takže kromě rozpočtového výboru, což vyřešíme v rozpravě, vás seznámím s následujícími časy a jmény. Návrhy kandidátů se budou předkládat přímo na jednání výboru.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ta doba je potřebná pro technické zajištění. Děkuji.
Ano, děkuji. Dámy a pánové, čas, který byl vyhrazen na poradu poslaneckého klubu TOP 09, uplynul, a já vás tedy prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, a budeme pokračovat. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby tento návrh uvedl.
Přeji teď již dobré pozdní odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Je to usnesení číslo 14, které bylo rozdáno na vaše lavice. Říkám to proto, že předložené kandidátky nelze v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně jakýmkoli způsobem měnit. Nemůžeme tedy dělat změny u jednotlivých jmen. Nyní navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení pak můžeme hlasovat. Když jsme to probírali na volební komisi, tak buď je možné hlasovat o každém výboru zvlášť, ale mělo by snad být i možné hlasovat pak o všech najednou.
Prosím pana předsedu volební komise, aby umožnil vystoupení pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo. Tento návrh registruji a zcela jistě mu vyhovím. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do rozpravy.